Tak dneska vládní většinu tvoří tři politické strany. To nemá žádný program.
Paní kolegyně Maxová už spoustu věcí řekla. Úplně jenom takovou doušku předtím, než se dostanu k meritu věci. Protože se neobejdeme bez těch dalších generací. To znamená, že když chceme zachovat průběžný důchodový systém, tak musíme k tomu mít ty lidi, kteří ho budou jednoduše do budoucna financovat. To znamená podporovat rodiny s dětmi. A to znamená, že bychom měli podporovat rodiny se dvěma až třemi dětmi. Myslím si, že obecně podpora rodinné politiky právě pro rodiny s více dětmi by měla hrát možná i v národní koncepci rodinné politiky opravdu prim. Potřebujeme děti.
Děkuji i za dodržení času panu poslanci Juchelkovi. Takže nyní vyzývám pana poslance Víta Kaňkovského na faktickou a připraví se pan poslanec Jan Bartošek.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, dobré ráno. Mně také nedá, než reagovat na paní ministryni Maláčovou. Paní ministryně Maláčová možná ví, možná neví, že jsem se jí tady v řadě ohledů v minulosti zastával. Ale to, co jste tady předvedla, to byla míra arogance, drzosti, pololží, polopravd, prostě to se nedělá. Ano, sociální demokracie má samozřejmě na řadě věcí v sociální politice svoji zásluhu. Zmiňovala jste příspěvek na péči, ano, na tom má sociální demokracie svoji zásluhu, na zrušení karenční doby. Ale dofinancování sociálních služeb, to je jeden velký průšvih. A to, co jste tady zmiňovala ohledně rodinné politiky - no to snad nemyslíte vážně! Zákoník práce, který připravili vaši úředníci, jste smetla pod stůl. V tuto chvíli tady není připravena novela zákoníku práce. Flexibilní úvazky? Co jste pro ně udělala?
Tak pane poslanče, vaše dvě minuty.
Ta míra arogance, přezírání a neschopnost vidět věci v souvislostech je právě to, co sociální demokracii nejvíce ubližuje. Vy jste skvělý koaliční partner hodný obdivu. My tady řešíme střet zájmů premiéra a sociální demokracie nastoupí a prsama odvrátí útok, který jde na premiéra, a říká: My jsme koaliční partner, my ho budem chránit! A všechno se to otočí proti sociální demokracii. Všichni jdou do sociální demokracie. A je třeba říct, že - jak to vypadá v praxi? No, všechno to, co jste zde říkala, co se vám povedlo, si prodal Andrej Babiš. Měla jste možnost mlčet a odejít se ctí.
Děkuji za slovo. Prosím, vraťme se k tomu tématu, kvůli kterému tady dneska zasedáme už od 10.30, a pojďme se vrátit k tomu, co skutečně je zásadním problémem, byť samozřejmě ty věci, které tady probíhají a které tady řešíte, jsou problémem nemalým. Ale skutečně tím zásadním, proč tady dneska jsme, to není. A nechme si prosím tu věcnou debatu ohledně reformy důchodů a dalších věcí na ty debaty, které k tomu budou určeny.
Já volně navážu na to, co říkala má předřečnice. Nejdřív krátký komentář a pak konkrétní dotazy na paní ministryni. Mimochodem odpůrce vstupu ČSSD do vlády. Pak byly komunální volby. V Praze ani zastupitel, ani na magistrátu, ani na jedné z 15 velkých městských částí. Jaké to je pracovat pro trestně stíhaného premiéra? Jaké to je nechat se ponižovat, že nejste schopni za šest týdnů vyměnit ministra z vaší strany? To mě dneska zajímá! Ne vaše jájínkovství, já, já, já, první, který tady něco dělá v sociální oblasti. Budete pracovat i pro obžalovaného premiéra? Na to chceme slyšet dneska odpověď. Neodvádějte pozornost!
A připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Tak pane ministře, vaše dvě minuty. Prosím.
Děkuji. A nebyl to jenom můj názor, já také sleduji sociální sítě a celá řada uživatelů sítě Twitter si pochvalovala, že v pokročilou noční hodinu tady Poslanecká sněmovna kultivovaně diskutuje o reformách penzijního systému.
Nepodařilo se za těch šest let, co má hnutí ANO ve správě Ministerstvo financí, nepodařilo se zjednodušit velmi složitý daňový systém. Chybí nový zákon o příjmových daních. Stále chybí elektronizace daňového systému on-line komunikace s finančním úřadem, i když vím, že se tam v tomto směru něco posune dopředu. Ale přesto po šesti letech tady nic nemáme. Důchodová reforma, neexistuje ani její náznak. Takže to ta podle vás zločinná pravicová vláda investovala mnohem více než vy. Slyšeli jsme i sliby o rozšíření institutu paušální daně. Také se nestalo, také nesplněno. Mohl bych takhle pokračovat dál. To se vám skutečně podařilo, to byla priorita. Ale to je jediné, co tak jako můžeme za viditelnou věc považovat, i když já ji za pozitivní nevidím. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji. Poté bychom se dostali snad zpět do obecné rozpravy.
Děkuji mnohokrát, pane předsedající. A já si dovolím je uvést na pravou míru. Já už nic nového v tuto chvíli... anebo určitě bych měla, ale zas bychom to eskalovali dál. Složená daňová kvóta. Složená daňová kvóta roste a vy to dobře víte. Ale přitom se nezvýšily žádné plošné daně. Proč ona roste? Protože přes 50 % výnosu tvoří daň z příjmu ze závislé činnosti neboli ze mzdy. Co se týče rozpočtu. Samozřejmě rozpočet je teď schválen v té své první fázi. A budeme celé léto na něm pracovat. Samozřejmě to neznamená, že se nemůže cokoliv zhoršit. Takže musíme pořád dbát, aby v té kondici zůstaly. Veřejné finance jako celek. A státní rozpočet je pouze součástí těchto veřejných financí. Ohodnotila to i Evropská komise. Takže my jsme případně, kdyby pokračovalo zpomalování ekonomiky, tak jsme na to dobře připraveni. Já bohužel teď jsem v rychlosti nenašla tu tabulku, kde ty přehledy mám, ale příště budu připravena. Já ji tam mám někde, ale jak jsem už šla sem, tak jsem ji nevyhledala. Ale dohledám tabulku a příště řeknu úplně přesně, protože určitě debata nekončí. To je v pořádku. Já to vůbec nevyčítám. Já jenom říkám, že bývám - dnes to nepadlo z vaší strany, ať jsem korektní, ale často slýchám, že projídáme, že prostě... A co je tedy to projídání? Jsou to ty důchody, jsou to ty platy učitelů. V loňském roce jsme zvedli i platy veřejného sektoru, protože tam máme 60 % úředníků. Že nám rostou počty úředníků.
Nelze to projednávat pouze s praktickými lékaři, i když jich se to bude nejvíc dotýkat. A já se vůbec divím panu ministrovi, že i z některých dalších jednání, která na ministerstvu má, se snaží vytěsnit některé profesní organizace. To znamená, to je možná apel směrem k Ministerstvu zdravotnictví. Každou změnu je potřeba projednat se segmenty, kterých se to týká. Jedině tak to může přinést úspěch. Na závěr chci říci, že stejně jako další členové poslaneckého klubu KDU-ČSL nejenom z hlediska toho, co se děje v českém zdravotnictví, ale mnohem kritičtější bych byl k těm dalším oblastem, speciálně k sociální politice, nemohu dát této vládě důvěru a budu hlasovat pro nedůvěru této vládě.
Vážené dámy, vážení pánové, rád bych krátce uvedl na pravou míru pár zavádějících informací, které tu zástupci vlády zmínili. Jako první bych se zaměřil na nepřesné informace ohledně starobních důchodů. Vláda v čele s ANO naopak odmítla opoziční návrhy, které mohly důchody ještě zvýšit. Mrzí mě to, ale akceptuji, že vládní hnutí jen kvůli tomu, aby zde mohlo říkat, že opozice neprosazuje své návrhy, zamítá i kvalitní opoziční návrhy, které poté samo navrhuje. Jako Piráti se chováme konstruktivně a na příkladu našeho návrhu na prodloužení lhůty pro podání elektronického daňového přiznání chci říci, že nám nevadí to, že ten samý návrh nyní předkládá vláda. Naopak jsme rádi. Stejně tak ohledně daně z digitálních služeb nadnárodních korporací jsem rád, že Ministerstvo financí po mém apelu na jeho zástupce na únorovém podvýboru pro digitální ekonomiku začalo připravovat národní úpravu zákona po vzoru Francie či Rakouska. Finální podobu ještě budeme jistě řešit, ale doufám, že pomůže narovnat daňové nerovnosti zahraničních a českých společností, kdy mnoho zahraničních díky agresivní daňové optimalizaci odvádí v Česku na daních výrazně méně než české společnosti. Neměli by podporovat rozporuplné kandidáty SPD, když výsledek voleb tomu neodpovídá. Měl by naopak prokázat, že respektuje demokratické výsledky voleb a doporučuje svým poslancům volit nezávislého odborníka, kterého navrhuje více poslaneckých klubů včetně Pirátů, kteří dle výsledků voleb mají mít možnost nominovat jednoho člena. Demokracie pomáhá zajišťovat občanům této země prosperitu, bezpečí i sociální jistoty.
Děkuji vám, pane poslanče. Jako další je přihlášena paní poslankyně Lucie Šafránková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo, a vám všem přeji krásné ráno. Dámy a pánové, tato vláda důvěru poslanců SPD neměla před rokem v době svého vzniku a nebude ji mít ani dnes. Důvody jsou čistě věcné. Činnost většiny vládních rezortů je ve vztahu k zájmům státu a občanů nedostatečná a někdy dokonce i kontraproduktivní. Pokud budu hovořit za oblast rezortu sociální politiky ovládaný sociální demokracií, důvodů k vyslovení nedůvěry je zde více než dost. Zmíním jen ty nejzásadnější. Ministryně Maláčová na sjezdu úřednických odborů v březnu například prohlásila, že Česko zásadní důchodovou reformu nepotřebuje a neumí ji ani pořádně připravit, což je tvrzení jednak nepravdivé a také hrubě urážlivé vůči našim občanům a mnoha odborníkům, kteří tyto znalosti a schopnosti mají a na neudržitelnost důchodového systému opakovaně upozorňují. Je to krajně nezodpovědné zejména vůči střední a mladé generaci. Politik a vláda, kteří nemyslí systémově dopředu v takto klíčových záležitostech veřejného zájmu a odmítají konat, by ve vrcholných exekutivních funkcích být neměli. Všichni máme ještě v dobré paměti nedávné diskuze o nedostatku financí pro naše sociální služby, včetně nedodržení a zpochybňování usnesení Sněmovny ze strany ministryně práce a sociálních věcí. Neschopnost a neochota hledat zde rychle a zodpovědně systémové řešení je taktéž zarážející a neudržitelná. Stále zde nemáme dlouho slibovaný zákon o sociálním bydlení. V záležitosti slibovaného zvýšení rodičovského příspěvku předvedla paní ministryně již tolik piruet, že by pravděpodobně velmi dobře uspěla v nějaké rekreační krasobruslařské soutěži. Mohla bych o nejrůznějších dalších nedostatcích a chybách v rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí mluvit ještě déle, ale toto jsou asi ty nejzásadnější. Sociální politika je zásadním pilířem veškerých veřejných politik a veřejných služeb a jako taková má být řízena a spravována. Dnes tomu tak není, a i proto nemůže mít stávající vláda naši důvěru.
Prosím, máte slovo.
Milé kolegyně, kolegové, ctěná veřejnosti, přeji vám dobré ráno. Vy často, pane premiére, mluvíte o tom, jak bude líp. Že všem ve společnosti budeme měřit hodnotou peněz? Že se následně vy potom divíte, že sice některým skupinám obyvatel přidáváte, ale oni přesto nejsou spokojeni? Přesto, i když budeme hodnotit poslední roky vaší vlády, a vládnete už rok a tři čtvrtě, optikou finanční mají se některé skupiny lidí opravdu lépe? Ty nůžky jsou stále stejně rozevřené. Vůbec nic se v této věci nezměnilo.
To vám tady říkám jako ministr vnitra a věřím, že mám v Poslanecké sněmovně aspoň nějaké zbytky kreditu, tak to říkám s tím, že za to ručím.
Děkuji za dodržení času a nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová.
Děkuji pěkně za slovo. Můj první problém, proč nemůžu podpořit tuto vládu, je, že zvyšuje státní přerozdělování, zvyšuje tím vliv státu na úkor svobodných občanů. Čili za těch několik let, co hnutí ANO ve vládě spravuje Ministerstvo financí, tak utrácí o více jak 380 mld. korun více, než když vstoupilo do vlády. Složená daňová kvóta je za vaší vlády rekordně vysoká. Ale jsou to i takové drobné věci, jako je zdvojnásobení poplatku za vklad do katastru nemovitostí. Kolega Kolovratník navrhl zdražení dálničních známek. Čili týden co týden přichází od této vlády další a další nápad na to, jaké daně zvýšit nebo jaké daně zavést, a to, říkám znovu, ve chvíli, kdy tato vláda vybírá rekordní daně. Vy se za to chválíte, OK, to je politický postoj, chcete vybírat víc peněz a víc jich přes ten stát přerozdělovat. Já bych se za to nechválil, já bych se za to kritizoval. O státním dluhu už jsme se bavili, to byl další můj příspěvek. Ale ve chvíli, kdy ekonomika půjde dolů, tak samozřejmě objem i v relativních vyjádření mandatorních výdajů poroste a bude se snižovat jakýkoliv fiskální prostor vlády pro to dělat něco s fiskální politikou, protože bude muset zaplatit mandatorní. Kdybych k tomu přidal kvazimandatorní výdaje, se kterými také ta vláda toho příliš mnoho udělat nemůže, tak ta vláda bude ještě ve složitější situaci.
To je zpráva za rok 2018 Nejvyššího kontrolního úřadu, tedy čerstvá data. Digitální Česko je nepochybně dobrý plán a lákavá marketingová značka. To je pochvala. Ale co z toho zatím pocítil občan? Co pocítil na vlastní kůži? Objektivně bohužel pramálo. Rozhodně nechceme, aby to tak bylo dál. Že resort Ministerstva vnitra místo toho, aby takové normě pomohl na svět a pomohl na svět Digitálnímu Česku, tak naopak důležitou digiústavu brzdí, nebo přímo torpéduje. To ale nejsou jediné skvrny na kráse Digitálního Česka. Pak jsou tu posunuté eNeschopenky, nepořádek v IT systémech na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Pak je tu NEN. To není ani tak skvrna. To je přímo kráter na Digitálním Česku. Vláda ve svém programu píše, jak chce zjednodušovat zadávání veřejných zakázek, a pak nás obdaří kolabujícím systémem pro zadávání veřejných zakázek. Takže v mnoha jiných případech, stejně i v tomto - hezká značka, Digitální Česko, za ní se ale zatím pro občany mnoho neskrývá. Jako když jdete otevřít dveře a nikdo tam. Je pravda, že Česká republika skutečně potřebuje reformu státu. Jen to ale nesmějí být sliby a musí se to promítnout do života. Zatím to končí například závěrem znovu Nejvyššího kontrolního úřadu, že vážným problémem pro lepší správu státu je zatěžující vládní regulace. Ta se nezmenšuje, ale pořád bují. A není možné říct, že za to můžou staré vlády ODS, jak to často slyšíme. Pravda je taková, že se právní aparát státu dál zamotává a víc a víc komplikuje. Vláda říká, jak chce prosazovat zrychlení stavebního řízení. Ale když dojde na činy, tak se dostavuje pravý opak. Změna stavebního zákona po roce 2018 zásadně zkomplikovala život stavebníkům. Ano, a to nebyla práce občanských demokratů ani současné pravice. To byla práce ministryně za ANO. To je několik pádných důvodů, proč této vládě marketingových klamů není možné ve skutečnosti důvěřovat. Nepřináší skutečná a kompetentní řešení vážných problémů. To je slibovaný lepší styl politiky. Z toho totiž ve skutečnosti zbyla jen karikatura. A žádná také tolik nezostudila a neponížila menšího koaličního partnera jako tato vláda. To všechno jsou podle mě zcela pádné důvody pro jasné vyjádření nedůvěry této vládě.
Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Vít Kaňkovský.
Dobré ráno, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. K sociální politice možná jenom jednu větu. Musím říct, že oceňuji to, že je to ministr, který má široký záběr, a že je to člověk, který skutečně se zdravotnictví snaží maximálně věnovat. Bohužel, a to už budu kritický, nemohu souhlasit s tím, jakým způsobem si nastavil priority ve svém resortu. Obě tyto oblasti jsou v naší zemi rozkolísané. Kdy jindy než v době ekonomického růstu bychom měli přijít se zásadní změnou financování českého zdravotnictví? Kdy jindy než v době ekonomického růstu bychom se měli bavit o tom, jaké udělat změny, aby financování českého zdravotnictví bylo dlouhodobě udržitelné? A s tím financováním samozřejmě souvisí i ta personální stabilita, byť v tom není úplně přímá úměra. A to je oblast, které by se pan ministr měl zcela prioritně věnovat. Já neříkám, že se jí nevěnuje vůbec. Mohl bych vám doložit, jak už dnes se v tomto kraji, který je uprostřed naší republiky, zhoršuje dostupnost některých typů zdravotní péče. Například revmatologická péče.